Děkuji opět za slovo, nebudu zdržovat, jenom rychle. Paní Adamové Pekarové prostřednictvím pana předsedy: Že jsou problémy při přiznávání dávek, při zařazování občanů žadatelů do těch jednotlivých stupňů, samozřejmě víme. Ale to není věcí zákona. To je záležitost toho, jak to běží v terénu. A tak si myslím, že bychom spíš měli poděkovat současné ministryni práce a sociálních věcí paní Maláčové, že se pustila do věcí týkajících se lékařské posudkové služby. A tam samozřejmě to není úplně ideální, mohla bych sama vykládat příběhy. Ale znovu říkám, děkuji paní ministryni, že se do těch věcí pustila, a step by step, krok za krokem, se je snaží zlepšovat.
Děkuji.
Já rozumím slovům paní ministryně, že to je úzce napojené na novelu zákona o sociálních službách. Ale ještě jednu faktickou poznámku musím říct. Lékařská posudková služba selhává kvůli nedostatečnému řízení v minulosti. Jde o to, že to, že u nás lidé čekají půl roku na posudky, není normální. Jsou země, kde je to vyhotovené v řádu týdnů. Přerušuje se správní řízení. V oblasti péče o osoby se zdravotním postižením zkrátka máme obrovské rezervy, je potřeba o tom nemlčet a řešit to.
Děkuji i za dodržení času.
Děkuji za připomenutí tématu lékařské posudkové služby. Takže je velmi dobře v obraze, co chystáme. Myslím si, že nás za tyto návrhy pochválila, a my je v příštích týdnech představíme.
Já vám děkuji. Pan poslanec Jan Bauer s řádnou přihláškou do rozpravy.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové, opravdu jenom krátce.
Takže dá se celkem dobře odhadovat prognóza, protože to plnění v čase bývá velmi podobné. Samozřejmě pokud jsou razantní změny daní, tak je to něco jiného. A opravdu minimálně v posledních dvou letech je to klíčový tahoun zvýšených příjmů státního rozpočtu. Ne DPH kvůli EET, ne daň z příjmů od živnostníků kvůli EET, ale díky tomu, že naši zaměstnavatelé vytvářejí tolik pracovních míst a zvyšují mzdy, nejen ve státním sektoru, ale i v privátním sektoru. My nemáme radost z toho, jak britští občané rozhodli, protože ztrácíme přirozeného spojence v Evropské unii, který spolu s námi prosazoval pravidla volného trhu. Ale přesto, že nemáme radost, tak plně respektujeme rozhodnutí. No nebylo to hrozné. Nebylo to hrozné, nás nepřesvědčíte. Vy se necítíte jako vítěz roku 1989, kdy jsme ty komunisty vyhnali od moci? Tak se tomu nesmějte. Já tomu rozumím, to není nic osobního. Pokud se někomu stýská, jsou země, kde si můžete socialismus či komunismus užít. Náš pan premiér tam nevystoupil se zdůvodněním, že nechce dávat prázdné sliby a že se spíš chce soustředit na racionální návrhy. Možná jste čekali kritiku, já s ním souhlasím. Přestože nás mnozí naši političtí soupeři nálepkují úplně jinak, tak ochrana přírody a krajiny je přirozená konzervativní hodnota a sluší každé pravicové straně. To si myslím, že je opravdu špatně. Nejhorší přístup je - a jsou takové země - přímá dotace na pořízení vozu, buď procentuální, nebo přímo v částce, v tisících eurech. Jiný přístup je dávat daňové úlevy, někde je to osvobození od silniční daně, někde od registrační daně, každá to má trošku jinak. Myslím, že to není příliš motivující. Budou penalizovány nemalou částkou a budou mít konkurenční nevýhodu. A to už se stalo, to už je rozhodnuto, to už se nezmění. Když to řeknu úplně pragmaticky, Německo se už rozhodlo. Podle statistik, které mám z veřejných zdrojů, se ročně prodá v České republice elektromobilů méně než tisíc, řádově stovky. Nerozhodli jsme se samovolně, nebo sami. Po debatě s odborníky jsme dostali k dispozici číslo, že zhruba potřebujete jednu dobíjecí stanici na deset elektromobilů. Vidíme dva hlavní limitující faktory - pořizovací cena a nedostatečná infrastruktura.
Pak stejně tak podle GDPR taky, aby byla zdůrazněna možnost souhlasy se sdílením dat odvolat, takže aby občan měl právo říct já nechci, aby má data byla sdílena. Žádná z těch změn není velká, všechno je to na jeden řádek, tak si myslím, že se s tím také podrobně seznámíte.
Děkuji.
Ještě jednou děkuji za slovo.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Je zájem o závěrečná slova? Ještě máme 19 minut. Otevírám bod číslo
Dobrý večer, dámy a pánové, ještě jednou. Víte, že bohužel patříme k zemím, které v rámci celého světa mají nejkomplikovanější a nejpomalejší stavební řízení. Tohle je jeden z těch kroků, které míří ke zjednodušení a ke zrychlení celého procesu. Protože celá řada měst a obcí dnes má své geoportály, kde občan může vyhledat, co přesně za sítě vede k jeho pozemku, jestli se tam dostane k plynu, k vodě, k elektřině a rychlému internetu, jak se to má i s územním plánem a podobně. Digitální technická mapa by na území celé České republiky měla zajistit, že bude tato informace dostupná, že bude stále aktuální, že bude mít jak projektant, občan, starosta, podnikatel, soukromý investor možnost se podívat na to, co v tom území je možné vybudovat, co to území umožňuje i z hlediska připojení na jednotlivé sítě. To je hlavní smysl toho zákona. A musím samozřejmě zmínit, že důležitá část celé realizace toho zákona leží na krajích. Bez spolupráce s kraji, bez projednání toho návrhu a bez samotného zapojení úředníků z jednotlivých krajských úřadů by ten zákon vzniknout nemohl, protože do budoucna tu digitální bezešvou technickou mapu České republiky budou v jednotlivých územích spravovat právě krajské úřady. Tolik jenom velmi stručně a letmo i z praktických dopadů tohoto zákona.
Pan navrhovatel zde již představil návrh zákona, takže já budu ve zpravodajské zprávě stručnější. Sněmovní tisk 525 mění zejména zákon o zeměměřictví a týká se digitálních technických map. Zavádí povinnost krajů vést digitální technické mapy kraje a specifikuje jejich formu a obsah. Mají v nich být vedeny objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury a vybrané stavební, technické a přírodní objekty. Tisk se věnuje rovněž dobrovolnému vedení digitální technické mapy obce a jejích vztahů k digitálním technickým mapám krajů. Zastřešujícím celostátním systémem pro všechny digitální technické mapy krajů se má pak stát digitální mapa veřejné správy, která bude vedena Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Vláda se zabývala návrhem zákona na svém jednání 22. července 2019 a vyslovila s návrhem souhlas bez dalšího komentáře. Já si myslím, že tento nedostatek budeme mít možnost ještě diskutovat v dalších čteních při projednávání. Jako zpravodaj doporučuji propustit tuto novelu do druhého čtení a v souladu s návrhem organizačního výboru doporučuji přikázat tisk do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako do výboru garančního.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla jenom vyjádřit maximální podporu tomuto návrhu a samozřejmě poděkovat týmu za odvedenou práci a zároveň vás informovat o tom, že se konají vůči této legislativě i další kroky, kdy my vyjednáváme realokaci evropských fondů právě na zajištění digitálně technických map. Tu výzvu chystáme pro kraje na leden - únor 2020 právě v návaznosti na legislativu. Proto jsem chtěla i moc poděkovat za to, že to bylo takto promptně zařazeno a že se to projednává, a děkuji moc za podporu.
Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo jiný garanční výbor?
Je to legitimní požadavek, dokonce v některých věcech je to oprávněné. Já nechci říkat, že nebude možná financovat, bude možná financovat, protože se na to vezmou peníze z jiných částí státního rozpočtu, ale dlouhodobě velmi složitě ufinancovatelná. Tak i pro paní ministryni financí jenom sděluji - revize proběhla. Takže chtěl jsem jenom upozornit, že jak to dofinancovat, celou tu kapitolu, na to je několik modelů.
Dobrý den. Nechci tu debatu prodlužovat, ale chci zdůraznit, že o lékařskou posudkovou službu jsem se začala zajímat právě poté, co nikam extra nevedly diskuse na sociálním výboru. Skutečně chci říct, ta iniciativa vzchází od nás poslanců a můžete si tu písemnou interpelaci samozřejmě najít. Tak to je jedna věc. My si dobře uvědomujeme, že stát se musí chovat jako odpovědný hospodář, ale není odpovědné mlčet o tom, že když vám rostou průběžně příjmy, tak jsou kapitoly, kde mohou průběžně růst i výdaje. Samozřejmě o něco a uvážlivě.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. V tuto chvíli nikoho nevidím, takže končím všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Paní navrhovatelka a zpravodajka v jedné osobě má zájem.
Děkuji za slovo. Myslím si, že už jenom tím, že tehdy, když jsme v prosinci minulého roku hlasovali o tomto usnesení, tak jej podpořilo 156 poslanců, tak jsme tím dali dostatečně najevo to, že to považujeme za velmi důležité téma a že považujeme za důležité, aby ministerstvo na této věci pracovalo. A že se jedná opravdu o statisíce lidí v České republice, to snad ani nemusím zdůrazňovat. Prosím o vaši pozornost směrem k usnesení, které by bylo dvoubodové, a rovnou navrhuji hlasovat o každém bodu zvlášť, protože jsem si vědoma toho, že by pro někoho mohlo být problematické hlasovat pro celek. Za prvé: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové o plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 416 ve věci valorizace příspěvku na péči." Myslím si, že to je korektní, že to není nijak příliš v tomto případě ani útočné. Za to vám děkuji.
Já samozřejmě podpořím celou řadu pozměňujících návrhů i vás kolegů, zejména těch, které povedou ke snížení daňového břemene. Navrhuji i u spotřební daně z lihu nižší nárůst této daně, než naplánovalo Ministerstvo financí, z mnoha důvodů. Myslím si, že jazykové vzdělání je v České republice stále věc, na kterou bychom se zaměřit měli, kterou bychom podporovat měli. Měli bychom zvyšovat schopnost našich dětí a studentů mluvit více jazyky, a jakýkoli návrh v tomto, který by zlevnil nebo usnadnil studium cizích jazyků, je v dnešní době jedině dobře. Ale ten hlavní message, ta hlavní myšlenka toho zákona je velmi jednoduchá - buď chcete zvyšovat v současné době daně, v době, kdy daňová kvóta je na rekordní úrovni a kdy se naše ekonomika nachází na sestupné fázi ekonomického cyklu, nebo nechcete zvyšovat daně. O tom budete rozhodovat. Já nabádám k tomu, abychom už tak vysoké daně v České republice nezvyšovali, a proto nepodpořili ani tento zákon.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme ve druhém čtení, tak já se primárně budu věnovat svým pozměňovacím návrhům. Piráti by neměli problém se zvýšením spotřebních daní za předpokladu, že by bylo doprovázeno snížením zdanění práce. Proto my se to pokoušíme napravit v rámci pozměňovacích návrhů. Myslím si, že tady bude dokonce negativní dopad na státní rozpočet, protože lidé začnou sázet na zahraničních webech.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedla: rodičovský příspěvek se v České republice, jeho výše neměnila 12 let. Vše ostatní se zdražovalo, nájmy, energie, pleny, kojenecká výživa atd.
Tak prosím.
Mít děti začíná být luxusem a my si myslíme, že taková situace je pro rodiny neudržitelná. Je proto důležité rychle pomoci rodinám s malými dětmi. Důležité je nicméně říci, že navýšením rodičovského příspěvku podpora rodin nekončí, naopak, je to jeden z prvních kroků. Víte, že v tuto chvíli je v meziresortním připomínkovém řízení návrh na zřízení a financování jeslí, to znamená péče o děti mladší tří let. Máme také na vládu odeslán návrh na zálohované výživné a chystáme v tuto chvíli, je to otázka dnů, návrh na podporu částečných úvazků. Takže toto je představa o naší rodinné politice a navýšením rodičovské vlastně s podporou rodin a konkrétními legislativními návrhy v tuto chvíli začínáme.
Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.
Po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou řadu poslanců, takže já vyzývám pana poslance Jana Bauera.
Právní úprava rodičovského příspěvku je taková, že při změně péče o dvojčata na péči o jedno dítě se přepočítává celková částka rodičovského příspěvku na částku náležející při péči o jedno dítě. Přitom do celkové částky rodičovského příspěvku se započítávají již vyplacené částky, a pokud přesáhnou částku 220 tisíc, nejde o přeplatek a rodič nemusí převyšující částku vracet. Může se jednat o různé situace, například jedno dítě je svěřeno do péče jiné osoby, pak horní limit pro každou pečující osobu činí 220 tisíc. Situace rodiny v případě, kdy zemře malé dítě, se velmi bolestně dotýká všech jejich členů. Komplikovanější situace v průběhu čtyř let mohou nastat při změnách péče o trojčata či vícerčata. Vzhledem k citlivosti této situace a různým dopadům na rodinu v konkrétních případech, se navrhuje možnost zmírnění úpravy zákona. Možnost zmírnění je zaměřena na tuto výjimečnou situaci v rodině a dává možnost reagovat na konkrétní situaci v konkrétní rodině. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové je velmi příjemné tady vystoupit nad tématem, na kterém se, myslím, všichni shodneme. Já bych ráda poděkovala také kolegům panu Vítu Kaňkovskému, Věře Kovářové, Markétě Pekarové Adamové, kteří se připojili k pirátskému návrhu valorizace rodičovského příspěvku. A to je asi to hlavní, na co bych ráda upozornila. Přece jen toto souznění se nemusí opakovat každý rok. Tuto předvídatelnost by myslím rodiče velmi ocenili. Je tam jednoduše vidět, jak by při různé rychlosti čerpání, při všech možnostech volby, jaké mají rodiče dnes, ta podle našeho názoru velmi zodpovědně navržená valorizace mohla vypadat. Tu webovou kalkulačku, kterou jsem prezentovala, naprogramoval za hodinu a půl kolega poslanec František Navrkal.
Členové vlády se mohou oslovovat přímo.
Důležité je, aby jednoduché bylo to rozhraní pro lidi. Už jenom velice stručně. Takže to je poslední náš pozměňovací návrh nahraný v systému pod mým jménem a ještě jednu úpravu představí posléze kolega Tomáš Martínek.
Já také děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vím, že při novele tohoto zákona jde především a nejvíc o nárůst rodičovského příspěvku, a jsem za to moc ráda, nicméně je otevřen zákon, který nám pomůže a může pomoci omezit zneužívání dávek, a to konkrétně příspěvku na bydlení.
Není v žádném případě náhradou mzdy, jak také často zaznívá. Jde tak o nespravedlivé a diskriminační opatření vůči rodičům dětí do čtyř let, kterým má být navýšení z rozhodnutí vlády upraveno, přestože dle jednoho z původních návrhů Ministerstva práce a sociálních věcí se jich mělo týkat také. Jde o popření zásady legitimního očekávání, prostě slušnosti a spravedlnosti.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já začnu vlastně novelou, která se týká, nebo je to gros, a to je samozřejmě příspěvek na péči.

A já jsem samozřejmě také dostala, a vy určitě také ve svých emailech nějaké příklady rodin, kdy pobíraly rodičovský příspěvek třeba jenom rok nebo rok a půl a řeší svoji životní situaci.

A já si myslím, že v tuhle chvíli bychom se opravdu neměli bavit o tom a neměli bychom pak mediálně rozevírat tady ty hry, protože si myslím, že o to pak bychom mohli žádat i děti třeba i starší. Já si myslím opravdu, že v tuhle chvíli už rodiče by měli řešit tu životní situaci, nebo víceméně ten příjem jinou činností a především samozřejmě asi příjmem ze zaměstnání. A mě to velice mrzí, protože napříč politickým spektrem nám jde především o to, aby se navýšil ten rodičovský příspěvek.

My tudíž tedy nepodpoříme pozměňující návrhy, které tady avizovali mí předřečníci, z těchto důvodů, které jsem tady řekla.

My ale ve strukturálně postižených krajích už nemáme čas. Určitě asi všichni víte to, že Eva Fialová, i když není ve výboru pro sociální politiku, tak se snaží řešit tu situaci v Ústeckém kraji a především v Ústí takzvaně svou cestou a já jí za to moc děkuji. Tak vážení, s tímhle jsme skončili!

A to, že je zneužíván, to je prostě realita. Nejde jenom o dávku na bydlení, ale já jsem tady dneska zmínila i příspěvek na péči.

Myslím si, že jenom to, kdybychom se zeptali samotných lidí z praxe, doznali bychom situace, která tady je. Jsou to některé opravdu vyhozené miliardy. A myslím si, že bychom opravdu měli přehodnotit i tento systém.

My máme v blízké době jednání k další přípravě pozměňujícího návrhu, který bude asi poslanecký.
Jenom opravdu velmi stručně. Já jsem zvědavá na odpovědi, které položila prostřednictvím předsedajícího paní poslankyně Pekarová. Že mírný růst cen je velice důležitý ukazatel, který je potřeba sledovat. To je ten dlouhodobý trend. Dlouhodobé trendy jsou něco jiného než mírná kolísání.
Nyní do rozpravy s přednostním právem paní ministryně, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová, poté pan poslanec Jan Bauer. Dovolte mi přečíst několik omluv.
Ten byl zrušen v roce 2008, kdy ministrem práce a sociálních věcí byl Petr Nečas a ministrem financí pan Kalousek. Takže to je potřeba připomenout. To znamená, že pevně doufám, že pokud se rozhodneme valorizační mechanismus... ... že pokud se rozhodneme valorizační mechanismus zavést, protože to velmi vážně zvažujeme, tak ho pravice dva roky poté opět nezruší, jak to udělala naposledy. Protože tak to skutečně bylo. Co se týká mých osobních preferencí. Já si myslím, že jakákoli změna příspěvku na péči musí být velmi úzce provázána s novelou zákona o sociálních službách. Nemá smysl dělat žádné systémové změny, pokud tam nebude provazba na sociální služby.